Vážený pane premiére, důvodem pro nevymáhání nejsou vztahy v Evropě, protože Československo v minulosti bylo povinno splácet válečné dluhy jak z první, tak z druhé světové války, a splatilo je. Občané mě žádají, abych vás vyzval, abyste už konečně inicioval splácení dluhů, který má viník války vůči nám. Tím, že tak nečiníte, se dopouštíte vy a vaše vláda porušování povinnosti při správě cizího majetku tím, že ten majetek není cizí, ale nás všech, a vy nemáte právo o něj občany připravit. Děkuji vám za odpověď.
A nyní prosím pana poslance Kotena, který bude interpelovat ve věci daně.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Bohužel zveřejněný systém vytváří pouze dohady a v konečném důsledku pouze podhoubí k možnosti nějakého prodejce nachytat na prodej piva, které někdo odnese z restauračního zařízení, a kontrola mu za to uloží mastnou pokutu. Místo zjednodušení čeká prodejce další peklo s určováním tří sazeb DPH. Nějak mi tedy uniká význam této změny pro záchranu hospod na vesnici a podporu hostinských, kteří si EET nedobrovolně museli pořídit a mají s provozem nemalé náklady. Velmi vám děkuji za odpověď.
Děkuji. Než pan poslanec dorazí, seznámím sněmovnu s dalšími omluvenkami.
Vážený pane premiére, v posledních dnech jako předseda podvýboru pro ICT a telekomunikace dostávám dotazy a komentáře od právníků a lidí z oblasti telekomunikací na téma jmenování nové předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového předsedu rady na zbývající část funkčního období odvolaného předsedy rady. Vláda přitom neodvolala pana předsedu Nováka z funkce člena rady, ale jen z funkce předsedy rady, což zákon nezná.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane premiére, obracím se na vás v záležitosti budoucího vývoje ve věci příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
V některých případech byla justice tváří v tvář privatizačním zločinům, podvodům a krádežím státního, obecního i soukromého majetku téměř bezmocná. V mnoha případech ale - a je to veřejným tajemstvím - tehdejší vlády nehájily občany a zájmy republiky. Parlamentní většina přijímala děravé zákony, které privatizační zločiny a jinou velkou hospodářskou kriminalitu umožňovaly. A je více než pravděpodobné, že policie a státní zástupci selhávali. V mnoha případech tak právě pod tlakem politiky a nejrůznějších kmotrů a sponzorů stát selhával. Dovolím si proto připomenout, že demokracie není svoboda vyvolených do libosti okrádat republiku a občany a že současná beztrestnost privatizačních zlodějů, korupčníků a podvodníků je zjevným popřením demokracie. Šetření zmíněných zločinů je tedy požadavkem spravedlivým a plně demokratickým. Papaláši a spekulanti, kteří z podvodů a zločinů těžili a mají prospěch, jsou ekonomicky, politicky i mediálně činní. Žvaní o ohrožení demokracie a zvedají klacek mediálních kampaní, kterým tlučou po hlavě podvedené a okradené občany a každého nepohodlného, kdo zvedne hlas. Současně předseda vlády uvedl, že to byla otázka vůle, jestli chtěl někdo vyšetřovat. Před námi to byla jedna parta. Z jeho vyjádření je zřejmé, že Andreji Babišovi nechybí povědomí o tom, že Česká republika a většina českých občanů byla okradena tunelováním a podvody v neuvěřitelném rozsahu, měřeno v dnešních cenách o několik bilionů korun. S premiérem mohu rovněž souhlasit v tom, že beztrestnost pachatelů a nevymahatelnost ukradených financí a majetku státu souvisí s tím, že zde vládla parta, která neměla zájem na tom, aby se zločiny privatizace prověřily a aby ukradené prostředky byly státu a občanům vráceny. Jistě, když se na místo činu přijde pozdě, stopy již bývají zaváté a peníze bývají převedené na zahraniční konta. Tunelovaly se nejen banky a fondy, ale i privatizované firmy, státem ovládané společnosti, státní podniky, státem nepřímo dotované firmy a pozadu nezůstaly ani městy ovládané firmy. Všichni sice nekradli, ale téměř všem, kteří škody státu způsobili, se jejich hříchy odpouštěly. Zasvěcení tvrdí, že hlavní díl politické odpovědnosti za ztráty při privatizaci prý nese nejen Občanská demokratická strana, ale i některá další politická uskupení. Není prý divu, že právě ODS byla při hlasování o zločinech privatizace proti přijatému usnesení a ti ostatní se jen zdrželi hlasování. Ano, proti přijetí účinných opatření a proti účinnému šetření i proti důslednému vymáhání náhrady škod a proti objasnění odpovědnosti konkrétních osob se stavějí konkrétní politické strany a skupiny. Otevřeně také prohlašuji, že jsem od Andreje Babiše očekával něco jiného než rezignaci nebo rezistenci vůči usnesení Poslanecké sněmovny. A tak se jej na dálku alespoň zeptám, a určitě se s mým vystoupením seznámí: mám vašemu postoji rozumět tak, pane premiére, že k těm, co nemají zájem na účinném šetření a postihu privatizačních zločinů a podvodů, patří nejen ti, kdo nepodpořili usnesení Poslanecké sněmovny, ale i současná vláda v čele s premiérem a odpovědnou ministryní spravedlnosti? A ještě dvě závěrečné poznámky. Ne, skutečně nerozumím skandálnímu postoji úředníků Ministerstva spravedlnosti, na které se premiér nedávno odkazoval a kteří mají pocit, že privatizační zločiny, všechny ty gigantické podvody a tunely, údajně nedosahují takové závažnosti, aby bylo opodstatněné jejich zařazení do kategorie nepromlčitelných trestných činů. Prý jsou tyto zločiny proti republice a občanům promlčeny. Co k tomu dodat?
Ekonomická stabilita a budoucnost zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají tyto občany, je tedy značně závislá právě na jmenovaném příspěvku, který poskytuje Úřad práce. Proto se vás, pane premiére, ptám, zda vláda připravuje i v tomto roce adekvátní navýšení tohoto příspěvku, aby nebylo ohroženo zaměstnávání těchto osob, což by bylo z hlediska kvality jejich životů velmi negativní. A pokud ano, tak v jakém časovém horizontu lze očekávat přijetí tohoto vládního nařízení.
Také děkuji a nyní pan poslanec Kopřiva přednese interpelaci ve věci Přátelé koheze.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V malém městečku Beja bylo setkání členských států, které čerpají z evropského rozpočtu peníze na kohezi, což jsou hlavně investice na posílení méně rozvinutých oblastí v EU. Podle toho si tyto státy říkají Přátelé koheze. Loni v listopadu jsem stejné setkání uspořádal v Praze. Komise dala v květnu 2018 návrh rozpočtu, který je o 52 miliard euro vyšší než ten stávající 2014 až 2020, a zároveň dává o 95 miliard míň na kohezi a zemědělství a centrálně řízené programy, ze kterých čerpají hlavně nejbohatší státy. Posiluje zhruba o 150 miliard euro. A tak dále. Potom by mě také zajímalo, proč si myslíte, že Česká republika potřebuje kohezi. Tak se chci zeptat, jestli neuvažujete i nad tím, že by se vytyčily jako priority ty další programy. Děkuji za odpověď.
Děkuji za přesné dodržení času a prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat ve věci Invalidní důchodci - průtahy ve vystavování průkazů ZTP.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se obracím na pana předsedu vlády kvůli dlouhotrvajícímu problému. Minule jsem připomínala, že plošné slevy na jízdné neplatí pro ty držitele i plného invalidního důchodu, kteří nemají současně kartičku ZTP. A ta kartička ZTP je další problém, který tahle vláda dlouhodobě neřeší. Já jsem se tomu věnovala už v červnu 2018, kdy jsem dostala odpověď z Generálního ředitelství Úřadu práce, že ano, že o novou kartičku lze žádat skutečně nejdéle 60 dní předtím, než vyprší platnost. A teď mám čerstvý případ, kdy se paní ptá, co má dělat, že v říjnu žádala o novou průkazku, čili přesně, když měla možnost konečně zažádat na konci října, protože na konci prosince jí vyprší platnost. Ta vypršela, je únor a paní nemá platnou možnost parkovat s průkazem ZTP, mít slevy a tak dále. Takže máme tady úřad, který není schopen ani vyřídit kartičku ZTP za čtyři měsíce, všichni to víme. Když jsem se v tom roce 2018 na to ptala, tak odpověď byla ano, jsme si toho vědomi. A tito lidé nyní ani nemají nárok na ty slevy na jízdné. I když potom tu kartičku s nejvyšší pravděpodobností opět dostanou. Já se tedy ptám pana premiéra, co udělá - za prvé - se situací v lékařské posudkové službě, kde jsou takovéto průtahy, za druhé s těmi špatně nastavenými plošnými slevami, kde pouze na držení této kartičky závisí, zda je plní invalidní důchodci dostanou, a za třetí s tím, že nechodí na interpelace a na tyto otázky neodpovídá.
Interpelace bude ve věci daňových slev.
Já se obracím na nepřítomnou paní ministryni ve věci zrušení daňové slevy na manželku či manžela. Ve veřejných zdrojích se objevila informace, že plánujete, paní ministryně, zmíněnou daňovou slevu omezit na manželku nebo manžela, kteří pečují o děti, starší příbuzné či postižené, a že máte záměr těm ostatním tuto slevu na dani zrušit. Tedy nelze říci, že rodiny, které mají nárok na slevu na dani na manželku nebo na manžela a které o nikoho nepečují, jsou pouze rodiny, které jsou na tom dobře, ale mnohdy to mohou být i rodiny, které jsou v nesnadné ekonomické situaci.
Já jsem spolu s vámi interpeloval i paní ministryni spravedlnosti a pana ministra zdravotnictví a z jejich odpovědí vyplynulo, že se to v mezirezortním připomínkovém řízení vlastně zaseklo na připomínkách Ministerstva vnitra, což jste uvedl i vy v odpovědi na tu písemnou interpelaci. Tak se chci zeptat, jaké ty kategorické připomínky z Ministerstva vnitra jsou. Zkrátka je to neopodstatněné a je to i v rozporu s těmi mezinárodními doporučeními. Tak se chci zeptat, jestli byste souhlasil s takovou úpravou ideově.
Děkuji.
Ale to musel pan ministr Mládek odmítnout. A raději nespekulujme, z jakého důvodu tuto žádost odmítl. A obdobně neblahých reminiscencí na průběh privatizační éry lze uvést nespočet. I z těchto důvodů, byť je již privatizovaný gigantický státní majetek bohužel pro občany této země nejspíše navždy zašantročený, udělejme alespoň ještě to, co se k nápravě tohoto stavu udělat dá. Přehazovat zásadní problémy spojené s výkonem státní správy a zodpovědnost za jejich neřešení na poslance prostě nejde. A občané na to ve vašem případě volebně slyší. Věřím, že vám nejde jen o to vždy jen předvolebně oblbnout voliče. Souhlasím tak s názorem, že popírat jasná fakta ilustrující, že došlo ke zločinům s miliardovými škodami, může dnes již jen člověk, který z nějakého důvodu odmítá přijmout realitu. Ono by se ale dělat dalo, tehdy přirozeně lépe než dnes. Aby národ viděl, že i jeho vláda má dobrou vůli a právní stát, morálka a spravedlnost nejsou pro ni jen prázdnými pojmy. Již tehdy byl zájem spíše o sponzorované večeře s předsedou ODS. A banky, místo toho, aby řádně fungovaly pro občany, tuto stranu také nepokrytě sponzorovaly. A nezlobte se, stovky ukradených miliard korun rozhodně nejsou žádnou maličkostí. Doba pokročila i v tom, že tehdy to nesmělo být tématem, vše se jevilo jako normální a v pořádku, a odpůrcům této organizované krádeže státního majetku se rozdávaly rozličné ostrakizující, zejména potom komunistické nálepky. O podvodných privatizacích ale často dobře věděli i zaměstnanci těch privatizovaných podniků. Ostatní to věděli od svých známých a příbuzných, ale každý se bál veřejné dehonestace, útoků na sebe a svoji rodinu, a tak všichni raději dělali, že nevidí a neslyší. V případě ale, že naše volání nevyslyšíte, určitě nalezneme jinou vhodnou příležitost, kde budeme v tomto tématu pokračovat. Současně vám přeji hezký zbytek dovolené, naberte tam sílu i odvahu.
Víte, že nemám ve zvyku své projevy číst, ale tentokrát budu muset, protože to není můj text a já se k věcem, které znám, potom vyjádřím osobně. Dovolte mi tedy, abych citoval: Opakované oznámení o nezákonném úředním postupu, vědomém porušování trestního řádu, zákona o státním zastupitelství a pohrdání Ústavou České republiky státním zastupitelstvím, podnět k zahájení kárných řízení. Česká republika je mezinárodně uznávaná za demokratický právní stát. Český právní systém není dlouhodobě schopen zajistit ochranu majetku soukromých osob ani majetku státu, to je majetku všech občanů České republiky, což lze jednoznačně doložit nestíháním osob za zvlášť závažné trestné činy, mimo jiné podvodné privatizace. Označit právní systém za zkorumpovaný rozhodně nestačí, protože se nejedná jenom o porušení nestrannosti, ale o vědomé porušování zákonů ze strany státních zaměstnanců, kteří mají v náplni svoji činnosti zajistit dodržování zákonů. Vyšetřovací a kontrolní orgány by měly spolehlivě zajistit vyšetřování závažné majetkové trestné činnosti i organizovaný zločin. Skutečnost a praxe je pravý opak.
Domnívám se, že tak dochází k faktické likvidaci práce tohoto výboru. Dochází k bojkotu práce nejzásadnějšího voleného kontrolního orgánu Středočeského kraje, který musí být zřízen ze zákona. Shledává Ministerstvo vnitra tento stav v souladu se zákonem? Nebo se domníváte, že je to dobrý příklad pro všechny kraje? Děkuji za odpověď.
Pokud jde o případné nezvolení nového předsedy, tak podotýkám, že povinností zastupitelstva je předsedu zvolit, nicméně však není dán žádný zákonný termín. Funkce by měla být obsazena neprodleně, avšak s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, typicky ke schopnosti zastupitelstva nalézt pro určitého kandidáta potřebnou většinu hlasů.
Je zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane ministře.
Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.
Pokud nemáme podnět, nemůžeme konat.
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Vážený pane ministře, víme, že aktuální stav poradenských center na vysokých školách je nedostačující. Ne všem studentům, kteří potřebují podporu, se služby poradenských center dostanou včas. Teď se dostávám k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví, což měl být koncepční dokument, který měl navrhovat nějaké dlouhodobé změny a koncepce, které povedou k dlouhodobému zlepšení.
Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka.
Vážený pane ministře, dovolím si dotázat se vás ve vaší nepřítomnosti na následující téma.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane vicepremiére, moje otázka se týká problematiky, kterou má Poslanecká sněmovna na stole, a tuším, že předminulý týden ji projednávala.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane poslanče, úvodem mi dovolte říci, že s vámi naprosto souhlasím, že plošný zákaz předjíždění kamiónů by situaci nevyřešil, ba naopak zkomplikoval, takže v tom se shodneme.
Podrobnosti jsou v přílohách. Případ Aleny Vitáskové. Opakovaně žádala o zahájení kárného řízení s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a dalšími státními zástupci včetně prošetření jejich odborných znalostí. Svým jednáním dává ostatním občanům najevo, že pro něj zákony neplatí, že je může libovolně beztrestně porušovat a ústavními právy může opovrhovat. Z důkazů uvedených oznamovateli je nezpochybnitelné, že JUDr. Pavel Zeman dlouhodobě jedná ve prospěch pachatelů trestných činů, ať již vědomě, nebo z neznalosti zákonů. Svoje nezákonné a protiústavní jednání převádí JUDr. Pavel Zeman i na svoje podřízené státní zástupce. Aktivně se podílí na systematickém okrádání a terorizování občanů. V dokumentech, které níže uvedení signatáři Manifestu občanů poškozených státem vašemu Ministerstvu spravedlnosti předali, lze jednoznačně dovodit porušování zákonů ze strany státního zastupitelství. Pravdivost důkazů v podaných návrzích na zahájení kárných řízení jsou jednoduše ověřitelná, pokud je skutečný politický zájem o nápravu systému. Tento vývoj je alarmujícím ohrožením demokracie s vážným nebezpečím nastolení prokurátorského státu. Závěrem si vás, vážená paní ministryně, dovolujeme požádat, abyste se danou věcí zabývala a tento vývoj nepřipustila. Česká republika se dlouhodobě potýká s problémem vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Tato skutečnost dokazuje, že je možné si objednat i účelové trestní stíhání a s tím spojené i odsouzení. Je společensky nutné současný právní systém napravit, aby se občané mohli právní cestou dovolat alespoň základních lidských práv. Podepsáni signatáři. Dovolte mi tedy, abych teď už bez čtení textu, který jsem citoval, dopis ministryni spravedlnosti, řekl, že jedním z těch případů jsem se vážně zabýval.
A nyní paní poslankyně Kořanová bude interpelovat přítomného ministra Zaorálka ve věci výstavby nové budovy Národní knihovny České republiky.
Skutečně se tím zabýváme i v těch intencích, které byly naznačeny. Takže v této chvíli budeme vypořádávat ty připomínky, které jsme dostali. Zjednodušeně z deseti milionů se tam vejde jenom jeden. To znamená, ten stav, který je dneska, kdy si tam jdete půjčit knihu a u každé třetí čtvrté vám řeknou, že ji nemají, že se pro ni musí dojet, ten by vlastně pokračoval. A jenom ještě jednu věc bych řekl, že v současné době mi připadá, že velice roste role knihoven. Někdo by řekl, že je digitální věk, tak co tady strašíte s knihovnami. Ale když se podíváte třeba do Liberce, Hradce Králové, Brna, tak tam máte dneska moderní, velmi dobře fungující knihovny, které se stávají víc než jenom místem půjčování knížek. Jsou to opravdu taková společenská centra, komunitní centra těch měst, která plní celou řadu funkcí. A dokonce i v Praze se podařilo postavit Technickou knihovnu v Dejvicích, kde je možné se podívat, jak takové místo jako knihovna dnes ve světě funguje. Takže i takovýto příklad najdeme zrovna tady i kousek. Nicméně opravdu plnohodnotnou Národní knihovnu nemáme a nejsme schopni ji podle mě vytvořit na půdě, na půdorysu Klementina, i proto třeba, že to je zátopová oblast, tak tam těžko budeme ty knihy skladovat, i kdybychom chtěli někde v podzemí, je to všechno nereálné. Takže je tu nutnost postavit novou budovu. To je myslím ten váš druhý dotaz, nebo první. Já jsem zahájil ta jednání s Prahou. Jednali jsme, informoval jsem o tom, že tady musíme začít kooperovat, protože není možné v hlavním městě stavět Národní knihovnu samozřejmě bez dohody s hlavním městem. Tady se musí celá řada věcí sladit a my bychom chtěli po hlavním městě především, aby nám pomohlo v této fázi uvažovat o tom, kde by ta knihovna měla být. Samozřejmě Praha s tím obecně souhlasí, to není věc nějakého sporu, a teď, protože tohle by měla být hlavně tedy akce vlády a státu, ale potřebujeme součinnost samozřejmě pražské radnice při hledání místa. My potřebujeme dohodu, kde by to mělo stát, pak zpracovat studii. To znamená, já si dovedu představit, že v této chvíli určitě jsme schopni to rozjet, protože kdybychom se rozhodli, že i budeme -
Prosím. Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.
To je věc Prahy. Takže v této chvíli to vypadá, že Praha by hledala i místo výstavby zřejmě jinde. Za deset let se hodně věcí změní. Ale dneska jsme už příliš daleko od toho. A také zřejmě není možné vůbec na tom místě o tom uvažovat. Takže ono je všechno jinak. Jiné bude prostředí, jiné budou podmínky a jinam se dostal celkově i ten vývoj. A bohužel samozřejmě, především bych řekl, tu není pan Kaplický. Takže tady je celá řada věcí, proč si bohužel myslím, že to, co vy jste zmínila, je spíš minulost, a za sebe vám říkám trošku svůj osobní názor, že se k tomu už vrátit nedá.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?
Doufám, že se nám podaří přesvědčit některé kolegy poslance, kteří tohle navrhují, že to je nesmysl.
Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já jsem se vás chtěl zeptat na tu vaši myšlenku, s kterou jste přišla minulý týden, a to je návrat k regulaci nájemného. Ale já jsem chtěl znát váš osobní názor. Nechci čekat na písemnou odpověď, protože to bych dostal odpověď z aparátu ministerstva, nikoliv vaši osobní.
Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Černohorský s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka.
Na stránce není vlastně nic, co by se dalo zjistit, nedá se tam nic rozkliknout. Jak chcete dosáhnout například jednoduššího rozjezdu? Bude se web ještě nějak rozvíjet a jaké byly případně náklady na vybudování tohoto webu?
Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci nahrazení dosavadních papírových dálničních kuponů systémem elektronických vinět. Systém má zajistit společnost Asseco Central Europe, i když to už není asi úplně aktuální. Půjdou na účet spravovaný státem, nebo danou společností? V případě, že půjdou na účet společnosti, jaká opatření stát přijal, aby nebyly prostředky společností vytunelovány, anebo o ně stát nepřišel v případě úpadku společnosti? V jakém intervalu by měly být prostředky převáděny na účet státu? Denně, měsíčně, ročně?
Tak, na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Tak, děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
To tedy zřejmě všechno proběhlo pouze ústně. A o tom způsobu, jak je sdružit, o tom by se mělo jednat vlastně mezi všemi účastníky. Takže řekněme, že v těch programech to figuruje, nicméně to, co jste zmiňovala o těch stovkách milionů korun, těmi tedy bohužel, přiznávám, nedisponuji a o takových částkách v této chvíli nejsem schopen jednat, protože to je nad naše možnosti.
Děkuji.
Čím dál častěji se na internetu objevují nabídky podnikových dluhopisů, které pro potenciální investory vypadají atraktivně. Tomu však také odpovídá riziko, které potenciální investor podstupuje. Jaké kroky bude podnikat, aby ochránilo malé investory?